Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já musím říct, my jsme měli dobrý systém. A z toho se to potom samozřejmě odvíjelo. Já chápu, že se nemůžeme vrátit o 55 let zpátky a říci: Budeme mít umístěnky. To bych si nepřál. Ale jestli si někdo myslí, že tento zákon vyřeší nedostatek lékařů, stomatologů, dneska už i lékárníků ve vesničkách, kam se nikomu nechce, a že bude přetlak lékařů v Praze, tak tomu žádný zákon nezabrání. Mně se taky nelíbí v tomto zákoně řada věcí. Mně se to prostě nelíbí, protože to je opět možnost - dostanou se k vládě nějací lidé, kteří budou chtít opět i vzdělávání zprivatizovat, a v tu ránu ten zákon jim tu možnost dává. Byla to instituce zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví. Mně se to nelíbí, ale prostě beru to. Bylo to takhle schváleno. Já mám tu výhodu, že mohu říci, že všude jsem byl a všechno jsem dělal. Teď se musím malinko dotknout České lékařské komory, protože si myslím, že takto by se lékařská komora chovat neměla. Já to říkám s plnou odpovědností, protože jsem lékařskou komoru v roce 1991 zakládal. Byl jsem členem prvního představenstva a netušil jsem, že to prostě bude ne stavovská organizace, ale že to bude organizace, která bude svým způsobem i nátlaková. Mně se to prostě nelíbí. Vážené kolegyně a kolegové, buďme rozumní a chtějme, abychom měli zákon o vzdělávání, a pracujme na něm, abychom ho vylepšili.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Samozřejmě nezpochybňuji celé hlasování, pouze bych rád, aby se opravilo steno.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Nyní pan poslanec Rostislav Vyzula, připraví se pan kolega Vít Kaňkovský.
Mluvilo se tady o atomizaci medicíny. Lékařská komora nám kritizuje to, že nezkracujeme délku specializačního vzdělávání. Je tam akceptovatelný počet základních oborů. Je tam zkouška po základním kmeni po 30 měsících. Ukončení vzdělávání je možno po pěti letech, tedy ne po sedmi a více. Je tam definován školitel, ten vztah mezi školitelem a školencem. To je hrozně důležité. Malá skupina lékařů v čele lékařské komory ovlivnila Senát natolik, že Senát tuto verzi kompletně zamítl. Bylo to tady také zmíněno. Ano, není, to musíme přiznat. Jsme my ideální? A o to jsem vás chtěl požádat. Děkuji vám za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do všeobecné rozpravy přihlášen pan poslanec Vít Kaňkovský. Pane poslanče, máte slovo.
Bohužel rozpolcenost názorů všech existujících skupin lékařského stavu způsobila, že se v průběhu legislativního procesu původně široce přijímaný návrh stal pro některé skupiny lékařů nepřijatelným. Ano, jeví se to jako nepochopitelné, ale bohužel se tak stalo. To je fakt, který bychom si měli přiznat. Na druhé straně, a to zde padlo, je celá řada ustanovení v této novele, která jsou nezpochybnitelně pozitivním krokem. Hodně to tady zmiňoval pan profesor Vyzula a další.
Za 23 let do června 2013 ji naši předchůdci novelizovali jenom osmkrát. Změnami bylo dotčeno 22 článků, 9 článků bylo doplněno, 2 články vloženy, 1 článek zrušen. Máme tím na mysli neměnnost základního principu uspořádání státu, tedy rovnováhy moci zákonodárné, výkonné a soudní. O tom není naprostých pochyb. Navrhuji, aby tato diskuse měla demokratický a konstruktivní rámec, aby vyústila v odborně -
Abyste nemusel všechny překřikovat, poprosím, přeneste své diskuse do předsálí, nechte hovořit pana poslance.
- aby vyústila v odborně fundované konsenzuální a konstruktivní návrhy, které bychom byli schopni projednat, případně přijmout. V posledních letech dochází v globalizovaném světě k významným, je možné říci až fatálním změnám. Střetáváme se s realitou migrační krize. Terorismus otřásá nadějí na soužití dvou kultur - evropské a islámské. Rozpory se vyhrocují i uvnitř ekonomicky vyspělých zemí, mezi které patříme naštěstí i my. Snižuje se porodnost, populace stárne. Přibývají mladí zdraví lidé, kteří parazitují a zneužívají vyspělý sociální systém. Mnozí politici i ekonomové poukazují ve výše uvedených souvislostech na potřebu revidovat ústavu i některé mezinárodní smlouvy do národních ústav zakomponované. Jde o smlouvy a dohody uzavřené za zcela jiné situace ve světě, než je ta dnešní. Tedy hlasy volající po změnách slyšíme z Francie, Holandska, Itálie, Belgie, Rakouska, Maďarska, Polska, Slovenska a dalších zemí postižených migrací, projevy radikálního islamismu a tlakem na sociální systémy. Jsou to ústřední témata i u nás. Narůstá napětí ve společnosti. Není to dáno horlivostí nás poslanců. Já jsem tady chtěl některé ty své představy přednést, ale já se toho zdržím, abych zabránil tomu, aby tady každý říkal své představy, protože to by se příliš protahovalo, a já věřím, že to projednáme až přímo v komisi, pokud ji schválíme. Na obecné potřebě revize Ústavy se zřejmě shodneme. Názory na konkrétní změny budou patrně různé. Ústava není trhací kalendář. To jsou důvody, proč navrhuji ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro Ústavu a mezinárodní smlouvy. Institut komise má jednu přednost - vedle poslanců je možné přizvat odbornou veřejnost. V tomto případě mám na mysli odborníky na ústavní právo z akademické sféry i z praxe. Ještě na okraj. To je moje odpověď na očekávanou námitku, a ona tady určitě zazní, ať komisi ustaví až příště zvolená Sněmovna. Mimochodem podobnou komisi už má Senát.
Děkuji. Že jsme to nepřijali ani na začátku volebního období, ani v polovině volebního období, kdy to ještě mělo smysl. Já vám to řeknu, jaký je výsledek. Máme devět ústavních zákonů v prvním čtení. Řazení, tak jak jsme byli svědky dnes ráno, nebo dnes odpoledne, těch bodů je katastrofální.
Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka.
Protože on přece jako manažer velké nemocnice musel vědět, jaký je problém, když soutěží lék od jednoho jediného dodavatele, a že to není komfortní situace pro nemocnici. Takže v tomto případě s ním souhlasím.
Slyšel jsem, když jsem se hlásil, Ježíš!
Děkuji. Eviduji žádost o vaše ohlášení. Kdo je proti tomuto návrhu? K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Stalo se tak. Kdo je proti? Otevírám další bod a tím je Vítám mezi námi senátorku Miladu Emmerovou. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Dámy a pánové, dobrý den, ještě jednou.
Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Prosil bych hloučky, aby se už usadily. Já poprosím kolegy vlevo... Dále bych vás chtěl informovat o dalším postupu, na kterém se shodlo dnešní grémium. Všichni jste jistě věnovali velkou pozornost přednesenému návrhu z grémia, jak tak vnímám ze sálu. Jako první se s přednostním právem hlásí pan předseda Faltýnek.
Děkuji za zapnutí mikrofonu. Pokusil jsem se toho dosáhnout na grémiu, nicméně těsně to neprošlo.
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. My jsme na probíhající schůzi projednávali ve třetím čtení sněmovní tisk 821, novela zákona o nemocenském pojištění.
Opravdu zkusme to ztišit dneska.
Neříkám, že dosavadní cesty distribuce léků, zvláště tzv. kanály, říká se tomu, přímo do lékárny, direct to farmacy, nebo přímo do nemocnice, direct to hospital, že jsou to metody košer. Ale je to složitá problematika, která se nedá šmahem zrušit jedním poslaneckým návrhem podaným ve druhém čtení. Vyžadovalo by si to důkladnou diskuzi se všemi možnými participanty, tak abychom se dostali na úroveň západních zemí, kde tyto praktiky nejsou myslitelné. Tímto návrhem je však nezatrhneme. Za druhé, pokud bychom přijali poslanecký návrh, tak zvýhodníme distributory. Mně z toho všeho vychází, že se postavím na stranu senátního návrhu a doporučuji jeho schválení. Ovšem pokud k tomu z nějakého důvodu nedojde, tak budu hlasovat i pro poslanecký návrh, protože tady je nutná ta základní myšlenka této novely a ta tkví v reexportech a v klinických studiích a to potřebujeme bez jakékoliv pochybnosti. Není to vůbec jednoduché. A já jsem pevně přesvědčen o tom, že ta druhá verze - senátní - je elegantnější.
Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek. Chcete se vyjádřit, pane poslanče, k tomu, nebo ne? Máte zájem. Než ke mně dojdete, přečtu některé omluvy. Já vám děkuji, pane poslanče.
Pozměňovací návrhy byly předkládány hlavně na základě připomínek Státního ústavu pro kontrolu léčiv a byly projednány s Ministerstvem zdravotnictví. Vláda jako předkladatel návrhu zákona byla při projednávání zastoupena panem ministrem zdravotnictví, panem doktorem Ing. Miloslavem Ludvíkem, který k pozměňujícím návrhům obsaženým v příloze usnesení číslo 62 pod body 1 až 6 a 8 zaujal kladné stanovisko a k bodu 7 vyjádřil stanovisko neutrální. Dosud platný zákon o léčivech neupravuje přístup správních orgánů, především Státního ústavu pro kontrolu léčiv, do základních registrů, ač je to nezbytné k tomu, aby mohl právě tento úřad řádně naplňovat svoji zákonem stanovenou povinnost.
Hospodářský výbor. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh přijat nebyl. Dalším navrženým výborem je výbor petiční. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán petičnímu výboru? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Dalším navrženým výborem je výbor rozpočtový. Kdo je proti? Dalším navrženým výborem je výbor pro bezpečnost. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Dalším navrženým výborem je výbor pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl přijat. Dalším navrženým výborem je výbor pro obranu. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Dalším výborem je výbor pro sociální politiku. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh nebyl přijat. Dalším návrhem je výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Kdo je proti tomuto návrhu? Dalším výborem je výbor pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 105 poslanců. Dalším výborem je výbor pro životní prostředí. Kdo je proti tomuto návrhu? A posledním - předposledním, pardon. Dalším je zemědělský výbor. Budeme tedy hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby tento tisk byl přikázán do zemědělského výboru. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno 108 poslanců.
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci v Evropském parlamentu odmítl notoricky známou dohodu CETA.

A dnes už i víme, jak toto hlasování dopadlo. Dále volají zástupci Trade Union Congress po tom, aby se všichni britští poslanci připojili ke svým kolegům ve výboru pro zaměstnanost a odmítli CETA.

A jednotný trh členství je také to, co považuji ve zprávě vydané tento týden za to, co poskytuje nejlepší možnost pro naše britské hospodářství a způsob, jak chránit pracovní místa a sociální práva.
Děkuji. Pardon, s přednostním právem pan předseda Kováčik. Ne s přednostním právem. Jenom tak.
To není nic, co bychom si vymysleli. Máme největší průměrnou výměru zemědělského podniku v rámci Evropské unie. To přece není vůbec nic o Agrofertu a spřízněných firmách. A ostatní střední a větší firmy, které zde na tom trhu jsou, přece nemohou za to, že je tady Agrofert. ODS je tady taky docela dost zastoupena, ano. Takže to byla poznámka, jen beru jako žert. To je první věc. My máme spíše jinačí, a na výboru jsme to také prezentovali, jinačí připomínky. Ale to nám bylo přislíbeno, že se postupně bude upravovat, a to je otázka například plnění těch dotačních podmínek. To je věc, která ale je přislíbena, že se bude řešit.
Děkuji panu předsedovi. Pan ministr se hlásí o slovo.
Já bych s dovolením reagoval na všechny tři předřečníky. Začnu u pana poslance Pavery. Shrnu několik konkrétních faktů, že tomu tak není. To je první řekněme hendikep, kterým znevýhodňujeme velké podniky. Dále když jsme v loňském roce dělali podporu živočišné výroby, tak jsme zvýhodnili zemědělce do 50 krav, a pokud se nepletu, do 10 prasnic, kteří měli vyšší sazbu, kterou dostávali od Ministerstva zemědělství, což je další poměrně výrazná forma podpory vůči malým zemědělcům. Abych byl korektní, není to ještě vyplaceno, ale tato částka je buď částečně vyplacena, nebo je už pod smlouvami a bude vyplacena v následujících měsících. Takže, prosím, za sedm let 232 milionů, za dva roky nového operáku je to přes miliardu. S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu dotačních programů zemědělství pro rok 2017 odpovídá možnostem rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství, přičemž se snaží zachovat kontinuitu s předešlými roky v poměru přidělených finančních prostředků pro jednotlivé programy. Návrh dotačních programů zemědělství pro rok 2017 byl dne 23. listopadu 2016 schválen vládou České republiky.
Já vám děkuji, pane ministře. Máte slovo, pane poslanče. Já vám děkuji. Než budeme pokračovat, krátce přečtu omluvu. Slovo má pan poslanec Herbert Pavera, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji. Hezké a příjemné ještě dopoledne, dámy a pánové.